Prostřednictvím, pane předsedající, vás bych rád sdělil, jestli by se zamyslel nad tou formulací alkohol používaný při výuce. Já bych třeba navrhl alkohol používaný pro účely výuky.
Nyní paní poslankyně Vrecionová, také s faktickou poznámkou.
Vážené paní poslankyně, páni poslanci, pane předsedající, já musím jenom rychle zareagovat na pana poslance Jurečku. My jsme už, ta diskuse se tady při prvním čtení myslím odehrávala dost dlouho. nemají problém s tím čerpáním ti velcí. Řada těch malých zemědělců vůbec o tu vratku nežádá. Je to pro ně složité. Mluvíme o tom, snižme pro ně byrokracii, snižme papírování. Takže to samozřejmě podporuji.
Děkuji paní poslankyni Vrecionové za dodržení času. Ještě jedna faktická poznámka pana poslance Pražáka.
Před třemi týdny jsem byl na jednání předsednictva ASZ.
To byl poslední vystupující v obecné rozpravě. Není tomu tak. Obecnou rozpravu končím. Není tomu tak. Zahajuji rozpravu podrobnou.
Výsledek: byl přijat. Nyní tedy přistoupíme k návrhu pana poslance Marka Výborného, bod 40, zákoník práce, navrhujete zařadit na úterý 13. 11. po již pevně zařazených bodech. Tento bod byl taky zařazen. Následně tady máme návrh pana poslance Radka Rozvorala. Je to nový bod, ale skutečně jenom upřesněte. Návrh byl zamítnut.
Beru to jako fakt, beru to jako politický program. Takže to je správný argument. Ale návrhy, které například přinesla paní poslankyně Válková... Státní zástupci jsou součástí výkonné moci. Když oba patří do moci výkonné? Žádnou logiku to nemá. Jenom nedostatek politické odvahy. Má to být stejně. Já mám pro paní ministryni otázky, které se týkají rozpočtu. To pak může být racionální debata o rozpočtových dopadech. Z logiky věci největší skupina má největší koeficient. Tam je největší rozpočtový dopad. Takže argumenty o rozpočtu nejsou relevantní. Ať nám řekne, jaké jsou dopady. Ať mi vysvětlí rozdíl koeficientu ministra spravedlnosti a státního zástupce. Nechci to úplně hodnotit, ale já s tím prostě nesouhlasím. A je jedno, kdo sedí v tom křesle ministra spravedlnosti. Debata o oddělení soudců může probíhat, to nevyřešíme v tomto návrhu zákona. Já jsem tady stejně dlouho jako Roman Sklenák a absolvoval jsem ty debaty ve všech třech volebních obdobích. Ale nebýt zásahu Bohuslava Sobotky z letadla, z Ameriky, tak jsme to měli vyřešené. Tomu bych rozuměl. Předsedo Hamáčku, musíš odejít. Jak jsi mohl mít takový antisociální návrh, takhle zvýhodnit jednu skupinu politiků? Ti sami, kteří pak poslechnou příkaz šéfa. Bude mít jenom poražené. Poraženými jsou všichni poslanci a všichni senátoři.
Tak. Souhlasím s tím, že ty rozpočtové náklady jsou zanedbatelné. Jenom některé částky, které by vás mohly zajímat. Rozdíl v těch návrzích u poslance, senátora bez funkce, je měsíčně 8 200 korun.
Já myslím, že jenom z té odpovědi je znát, že tady nejde o žádnou úsporu. A možná že k tomu historickému výkladu, který teď tady dal naprosto přesně pan předseda Stanjura, chci ještě dodat, že je tady přece jen jistá historická konzistence. Jsem si naprosto jist, že celý poslanecký klub ANO si myslí, že je to naprostá pitomost, úplně stejně, jako si to tenkrát myslel poslanecký klub ČSSD, ale zavelel premiér. Tak uvidíme, jak se bude hlasovat.
Já jsem se neptal, o kolik se týká zvýšení předsedy okresního soudu, krajského soudu, předsedy výboru, předsedy podvýboru, předsedy Sněmovny, a tak dále. Abychom si udělali představu o celkovém objemu. A co se dozvíme. Na to jsem se ale neptal, paní ministryně.
Děkuji.
Titulky jsou ale burcující. Fórum 24 - Děsivé svědectví a Andrej Babiš, že chtěl ze svého syna udělat blázna, aby vyřešil kauzu Čapí hnízdo. Politici, kteří to žádali, si mohou připomenout, co tehdy doslova řekli na videu Seznam Zprávy. A sám si na ni odpověděl. Jiří Kubík si sám odpověděl: Nebude odpovídat. Kauza, která pak vypukla týden před 17. listopadem, se stala zcela nepřekonatelným mediálním hitem až do dnešních dnů. Informace, které jsem přečetl, svědčí o opaku. Určitě se to nehodí a citoval jsem tedy výrok pana kolegy. Není obtížné zjistit, že samotný premiér se vyjádřil o zdravotním stavu svých dětí až následně. V dalších dnech, což bylo především vyvoláno konkrétními dotazy médií i politiků, kteří předvedli voličům neuvěřitelné mediální grilování. V tomto kontextu považuji slova některých z vás za opravdu alarmující a dovolte mi tedy, abych přestal citovat z mediálního souhrnu, který ukazuje, jak ta kauza vznikla. Ano, nejde o program. Nejde o to, co tady říkal pan předseda Bartoš, který si dovolil obvinit Komunistickou stranu Čech a Moravy, že je to nedemokratická strana. Komunistická strana Čech a Moravy je demokratickou politickou stranou českého politického spektra a pokusy o její zakázání tady předvedli Ivan Langer a jemu podobní a nikdy, nikdy něco takového nebylo vysloveno. A proč tedy vrtěti psem? Mojí filozofií je dialektický materialismus, historický materialismus a já si ověřuji a já ze sebe nenechám dělat idiota, promiňte mi, opakuji, nenechám ze sebe dělat idiota, když mi něco budou média předkládat. A jestli vy ze sebe necháte dělat blázny a budete věřit médiím, která vás chtějí manipulovat, je to váš problém! Ale já se do toho problému nenechám zavléct a se mnou ani poslanci a funkcionáři Komunistické strany Čech a Moravy. Nemám v úmyslu přispívat k destabilizaci této země. Každý, každý, kdo chce, se může podílet na moci v České republiky. Jestli vy nerespektujete rovnost občanů před zákonem, je to váš problém, ale já na takovou nerovnost nepřistoupím. A jestli chceme změnit zákon, od toho je diskuze v Poslanecké sněmovně. A nezlobte se na mě, opravdu, opravdu ze sebe nenechám dělat pitomce některými médii, která si myslí, že mě mohou ovlivnit! Já se ovlivnit nenechám a se mnou ani kolegové z KSČM.
Čemu se mi ale moc nechce věřit, je ta zuřivost a urputnost opozice, i přesto, že dnes tady probíhají pokusy o státnické projevy. Víte, Tomáš Garrigue Masaryk říkal, že rozčilení není program, a já si myslím, že my jako zvolení zástupci lidu bychom si měli uchovat chladnou hlavu a rozhodovat se na základě rozumu a nepodléhat emocím. Samozřejmě, že to, co se děje kolem pana předsedy vlády, tu vládu zatěžuje. Nicméně všichni víme, jaká je pozice hnutí ANO, které rozhoduje o tom, koho vyšle do čela vlády, a samozřejmě známe i postoj pana prezidenta. A v této situaci se tedy teď vytváří tlak na sociální demokracii, aby shodila vládu, ve které sama sedí.
Pane premiére, vy jste také tady říkal tři oblasti, že jsou určitými cíli. To určitě není cíl. Vy jste tady zmiňoval v tom prvním bodě, kdo začal první debatu o dětech. Opravdu jsme ji nezačali my. Já se jí snažím vyhýbat. Vy jste byl první, kdo začal o nich mluvit v různých souvislostech. Nikdo z nás z opozice nemluvil o tom, jestli jsou vaše děti, nebo váš syn a pan Protopopov agenti. Otázka, jestli to byl únos, kterou jste tady položil také vy, že se na to ptáme. Hodně jste tady mluvil o tom, jak tato vláda a vy osobně jste pracovitý. Já opravdu respektuji a tady oceňuji vaše nasazení v rámci zahraniční politiky. Myslím si, že komunikovat, jezdit hovořit je správné. Ale byl bych nerad, aby to vyznělo v duchu, že předchozí vlády tady nikdy dobře nepracovaly. Že také premiér i její členové vlády se snažili komunikovat se zahraničními partnery a mnoho dobrého pozitivního se také podařilo prosadit. Měl jsem pocit, jako kdyby třeba premiér Klaus či premiér Zeman skoro ani nekomunikovali se svými protějšky v zahraničí, že tady nebyli američtí prezidenti či ruský prezident v minulosti. Prosím pěkně, není to pravda. My jsme tady v posledních měsících navrhovali velice pozitivní dopady pro občany České republiky. Vaši poslanci a vaše koalice toto odmítla. Vy jste hovořil o tom, že jste důchodce, ale bohužel tyto podle mě také důležité systémové návrhy byly smeteny pod stůl. Já jsem tady tento týden na rozpočtovém výboru navrhoval několik důležitých věcí, které by také významně pomohly domácnostem a občanům České republiky, a dokonce to byly věci, které máte ve svém programovém prohlášení vlády. Vy tam hovoříte o podpoře dětí přes další zvyšování slev. Tento návrh, který si myslím, že je prostě logickou odpovědí na nějakou situaci a nemusíme na něj pohlížet politicky, nebyl podpořen opět ze strany koaličních poslanců. Vy jste tady řekl, že se řídíme rétorikou čím hůře, tím lépe pro opozici. Nemám z toho vůbec žádnou radost a nesouhlasím s vámi, že taková situace tady dnes je. My jako KDU-ČSL máme v této zemi nejvíc komunálních politiků ze všech stran, lidí, kteří se každý den střetávají ve svých obcích a městech s každodenními problémy a realitou života lidí, musí je řešit, od nefungujících kanálů až po zimní údržbu chodníků a podobně. Ale také aby tady fungovaly základní principy demokratického státu a bylo jasné, že se neútočí na média, na svobodu slova, že je tady garantováno to, že spravedlnost je opravdu spravedlností pro všechny a měří všem stejným metrem. Snažil jsem se i vyvrátit některé věci, o kterých jste tady vy hovořil, které nejsou pravda. My nemáme téma jenom antibabiš a já osobně jsem ho neměl nikdy. Děkuji mnohokrát za pozornost, děkuji za to, že jste si to vyposlechli oba členové vlády. Vážím si toho.
Dámy a pánové, vážený pane předsedající, dovolte mi, abych se vyjádřil k dnešnímu projednávanému bodu, tedy k vyjádření nedůvěře vládě. Své vystoupení shrnu do tří částí. Já tomu samozřejmě rozumím, sebechvála je důležitá, ale pan premiér prosazuje v zahraniční politice především sebe a své vlastní zájmy, hraje domácí kartu migrace. No a pokud jste racionálně smýšlející člověk, tak nejspíš po takové nabídce skočíte.
My jsme tady za těch několik let minimální mzdu zvýšili velmi zásadně. Já si myslím, že je to pozitivní, že je to věc, kterou ocení občané České republiky. Zařídili jsme nárůst platů především učitelům, sestrám nebo policistům. To je něco, co jsme chtěli prosadit deset let, aby se to vrátilo zpátky, a konečně se nám to taky podařilo. Zvýšení důchodů - zásadní věc. Předseda Hamáček přece říkal, že nejlepším řešením podle nás by byl ten slovenský model, nebo model Pellegrini, to znamená odchod premiéra a náhrada jeho osoby někým jiným za jeho hnutí. Ale to, víte, že ANO rezolutně odmítlo a Andrej Babiš i prezident Zeman trvají na současném premiérovi v případě pádu vlády. Byl tam i pan Okamura, který ovšem o den později zase podpořil pana Babiše, tudíž pro mě je to úsměvné. Potom jsem také tento týden zaznamenal, že opozice řekla, že jí vadí pan premiér Babiš a že by neměl být premiérem, ale že pokud se vymění premiér, tak vláda nevadí. Mají vůbec na něj odvahu? My tím, že odejdeme, dáváme najevo distanc od problémů pana premiéra. Ten plán B nemají, protože plán B je... Pan předseda Stanjura se směje.
To byl pan poslanec Chvojka. Nyní se tedy zeptám. Je to pan poslanec Jurečka, ten vystoupí jako první. Dále pan poslanec Blažek, pan poslanec Stanjura, dále pan ministr Hamáček a dále pan poslanec Ferjenčík.
Dobré poledne. Několik faktů. Abychom byli korektní i pro diváky a pro veřejnost, je potřeba připomenout, že v minulosti tento model tady nastal. A dnes všichni jasně popsali, jaké jsou ty další možnosti. Ale vy jste ve vašem projevu prezentoval dnešní sociální demokracii a vaše rozhodné charakterní sociálně demokratické možná.
Děkuji. Nyní tedy vyzývám pana poslance Pavla Blažka s faktickou a připraví se pan poslanec Zbyněk Stanjura.
A lidé tehdy říkali "má plán - aeroplán". Mají plán - aeroplán. Já vás ujišťuji, že my máme plán B, pracovně se jmenuje Blažek - Benda, ať to máte tedy celé.
Děkuji za slovo. Dobré poledne, dámy a pánové. A ví, že tady nebudeme hlasovat skutečně o Andreji Babišovi. To je přesně ta rétorika, kterou tady zvolil i pan premiér.
Děkuji. A nyní předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura.
Já myslím, že si pan předseda sociální demokracie a celá sociální demokracie protiřečí. To prostě není pravda. To prostě není pravda. My jsme vyzývali hned po volbách personální zdrženlivostí. A ty otázky jsou podle mě legitimní. Mně nevadí favorit ministra vnitra. To bych nikdy nekritizoval. Není vám to podezřelé, pane ministře? Mně to takhle přijde. A to je všechno. Nemám žádnou tendenci vám radit, kdo to má být nebo nemá být. Jenom jsem položil konkrétní dotazy. To je přece legitimní dotaz. To není agenda ministra vnitra.
Vážení ministři, ministryně, dámy a pánové, nepřítomný pane premiére. Sešli jsme se dnes v Poslanecké sněmovně na mimořádné schůzi, abychom se poněkolikáté věnovali osobním problémům premiéra této země. Každá vláda má nějaké jméno, nějak se označuje. Vzhledem k tomu, že problémy premiéra České republiky přesáhly hranice naší republiky, myslím si, že tuto vládu můžeme směle označit za vládu mezinárodní ostudy. A premiér v rámci zachování sama sebe se neštítí do této kauzy zatáhnout i vlastní rodinu. V zemích, kam vzhlížíme, kde si bereme vzor, je něco takového nemyslitelné. Stejně tak jako i role nejvyššího ústavního činitele, prezidenta, který místo toho, aby hledal řešení a stabilizoval situaci v České republice, tak to vypadá, že je spíš prezidentem pro několik málo vyvolených. Ona totiž každá demokratická strana má svůj vnitřní pud sebezáchovy. Zažily to všechny strany. A jestliže máte problém s člověkem v tak vysoké funkci, ať už je tam korupční kauza, nebo jakákoliv jiná, nezbývá, než aby každá demokratická strana v rámci svých vnitřních mechanismů se s tím vypořádala, protože to je velmi důležité, aby stranu nereprezentovali lidé spojení s korupčními kauzami. Teď se smějete. A já si moc rád počkám na tu dobu, až v čele hnutí ANO nebude stát Andrej Babiš. Ale protože hnutí ANO není standardní demokratická strana, tak si ani nemůže dovolit, aby Andrej Babiš skončil v pozici premiéra, případně skončil v pozici předsedy tohoto hnutí, protože ta strana by se uvrhla do vnitřního chaosu. Takhle máte svého šéfa. Ten vám říká, co je dobře, co je špatně. Já vám rozumím, že změna není možná pro vás, protože by vás to všechny ohrozilo. Velice legrační je situace kolem sociální demokracie. Jak je možné, že když je vláda natolik úspěšná, tak sociální demokracie se k ní nechce veřejně přiznat tím, že vládu podpoří. Mně to v současné době připomíná spíš situaci, kdy spolu chodí a žijí dva lidé a jeden z partnerů se za toho druhého natolik stydí, že ho ani nepředstavuje svým kamarádům. To je situace sociální demokracie. To, co bylo před pěti lety nemyslitelné, je dnes standard. Je potřeba celou záležitost ukončit, vrátit vládě a České republice důstojnost. A souhlasím s ministrem vnitra, že je třeba nechat pracovat policii, o níž skutečně můžeme říct, že pracuje. Obracím se proto na vás, vážené poslankyně, vážení poslanci, kolegové, vy, kteří neodejdete ze sálu, až se bude hlasovat, a zůstanete. Jste přesvědčeni, že stojíte za těmi správnými hodnotami, že to všechno stojí za to? Zvažte si celou situaci a zvažte ji ještě několikrát, protože nic netrvá věčně. Ale to, co je nejzásadnější, svému svědomí. Víc než v kterékoliv jiné situaci zde platí, že minulost dožene každého.